A to si myslím, že Ministerstvo financí v jejich zájmu by až tak kopat nemuselo. Já nevím, kde má pan ministr své vlastní úvěry, jestli zrovna u těchto domů, ale přesto by za ně až tolik kopat nemusel. Tolik dvě poznámky za klub TOP 09. Děkuji.
Protože se jedná v tomto zákoně pravděpodobně v každém pozměňovacím návrhu o peníze někoho, tak by bylo lepší, kdyby rozpočtový výbor zaujal jasnější stanovisko, tedy ano, nebo ne k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Když se podíváte do usnesení, tak zjistíte, že u 28 pozměňovacích návrhů se rozpočtový výbor nevyjádřil. Tedy jako garanční výbor, s veškerou úctou k rozpočtovému výboru a jeho předsedovi, bych čekal, že pro plénum Poslanecké sněmovny nám dá lepší vodítko, jak hlasovat.
Děkuji panu poslanci Urbanovi, ale mám tady další faktické poznámky, pana kolegy Beznosky a pana kolegy Kučery.
Dejte pozor, vážení kolegové, až budete hlasovat, abychom to nepřešvihli, protože například na Slovensku zůstalo na trhu asi 21 poskytovatelů a tím je ta volná soutěž poměrně značně omezena. Protože 20 mil. je podle mého názoru velmi ostré, velmi tvrdé opatření. Čili celkově ten návrh, pokud se dokážeme shodnout na reálných a dobrých pozměňovacích návrzích, které budou reflektovat potřeby spotřebitelů, ale současně nevyčistí ten trh, tak potom celkově myslím, že budu hlasovat pro.
Další faktická poznámka je pana poslance Michala Kučery, poté poslance Marka Černocha.
Já jsem se hlásil s faktickou už předtím, tak jenom krátká reakce na pana kolegu Klašku. Asi jsme si úplně nerozuměli. Nebo já jsem možná nepochopil to, o čem jste mluvil vy, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Už jen z toho pohledu, že jestliže se řeší exekuce jako jedno z velkých témat, tak exekuce už jsou důsledek něčeho, co předchází. Takže to byla pouze tato otázka. Ale jinak samozřejmě tento návrh zákona vítáme. A ještě malá reakce na pana kolegu Kalouska. Ale na druhé straně je pravda, že jestliže banka odmítne z nějakého důvodu dát úvěr, tak k tomu má nějaký důvod. A pak ti lidé, pokud jdou někam, kde dostanou ty podmínky, jaké se občas dostávají u těchto nebankovních ústavů, tak ti lidé se pak dostávají opravdu do problémů. Ne aby to bylo pár vyvolených, ale ne aby to bylo naprosto neregulovatelné.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Odmítám jakýkoliv alibismus rozpočtového výboru. To není vůbec žádný alibismus! Ale pane kolego Kučero, prostřednictvím pana předsedajícího, tak jak vy hlasujete na hospodářském výboru, tak ale nehlasujete v souladu s tím, jak se hlasovat má v garančním výboru. Musí se hlasovat o nesouhlasném stanovisku. A pokud neprojde ani nesouhlasné stanovisko, tak není žádné stanovisko. Já jsem se sám hádal o to, abychom takto nehlasovali. Pokud neprojde nesouhlasné stanovisko, není žádné stanovisko.
Prosím o stanovisko. Je to hlasování s pořadovým číslem 248, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 163, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. To zdůvodnění je takové obvyklé, které přichází z Ministerstva financí pod vedením Andreje Babiše - tam jsou podvodníci. Tam jsou prostě podvodníci, tam se dějí podvody, tudíž to navrhujeme zrušit. Není žádný důvod rušit svobodná pásma. Fungují tady mnoho let, nikdo nás k tomu nenutí, můžeme to udělat, slouží to zejména ke kompletování investičních celků, které se vyvážejí. I tady se odvolávají na směrnici. A nevím, jestli mám také zase hodinu číst, co všechno špatně pochopili a co špatně implementují. A to si myslím, že není účelem. Je to to, že se zastáváme lidí a firem, které v tomto oboru podnikají. Nevidíme žádný důvod, proč jim zhoršovat podmínky pro jejich podnikání. Nám to za to nestojí. V případě, že projde , nemůžeme hlasovat pro zákon jako celek.
Já si dovolím doplnit jednou poznámkou a prosbou na dvě tři vysvětlující věty, které prosím, zda by nám mohl poskytnout pan ministr financí. Je to nějaký jiný režim než standardní režim standardního podnikatele a oni by rádi, kdyby to nebylo. Je to zcela v souladu s evropskou směrnicí a je to aplikováno v několika státech EU, tedy i tady. Pokud podnikají a platí daně, tak nám nemůže vadit, že mají trochu jiný režim, pokud je legální. Hovořili, nehovořili. My jsme se vždycky zeptali a paní náměstkyně řekla něco jiného, než na co jsme se ptali.
Pokud tento pozměňující návrh neprojde, nemůžeme hlasovat pro zákon jako celek.
Děkuji.
Jsem proti okrádání státu na daních a odvodech, neboť to může být cestou spekulací či korupce, ale také díky neúčinné řídicí kontrole ve státní správě. Tento problém, který zde diskutovali jak pan předseda Stanjura, tak pan předseda Kalousek, se netýká jenom deseti svobodných pásem. Když se rušilo Ministerstvo zahraničního obchodu, tak některé kompetence přešly na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Uvedu jeden příklad z poslední doby. A všechno by bylo zatíženo daní z přidané hodnoty. Proč nebylo navrženo licencování svobodných pásem? Tam jsme přece mohli ten problém řešit jednoznačně. A znovu třeba i omezit počet těchto pásem. Je pravda, že celní dozor zodpovídá za to, aby se ve svobodné zóně neděly nepravosti? Na čí straně je větší zodpovědnost? Ono totiž tento návrh připravovali bývalí zaměstnanci Generálního ředitelství cel, jestli mám správnou informaci. To je směrnice, o které hovořil kolega Kalousek. Jsou svobodná pásma v České republice skutečně části celního prostoru Společenství či Evropské unie, ve kterém se nevybírá clo ani daně? Je normální, aby byl rozdílný režim u zboží určeného na vývoz na rozdíl od zboží dovezeného z třetích zemí? Děkuji za odpovědi.
A táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo. Pan ministr financí se zřejmě zachová jak? Prostě neodpoví. Já vás všechny moc prosím, až budete hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Stanjury, pokud vám to není úplně zřejmé, tak zohledněte skutečnost, že pan poslanec Stanjura, já i pan poslanec Opálka jsme vám to vysvětlili.
Děkuji. Není tomu tak. V tom případě faktickou poznámku odmazávám.
Do svobodného pásma se například umísťují lihoviny z důvodu značení lihu podle zákona o povinném značení lihu. V těchto členských státech jsou ale pro osvobození od DPH stanoveny zcela specifické podmínky. Řada členských států nemá žádné svobodné pásmo.
Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel. Budeme pokračovat v projednávání bodu, který jsme přerušili, a tím je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Řádně přihlášený do rozpravy je pan poslanec Beznoska.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To je v pořádku.
Pokud se již nikdo další do rozpravy nehlásí, v tom případě rozpravu končím. Není tomu tak. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Není tomu tak.
Nyní faktická poznámka pana poslance Michala Kučery, poté pana poslance Pavla Blažka, poté pana poslance Kalouska.
Pokud někdo obhajuje jako pan předseda Votava, že stanovisko "bez stanoviska" je to správné, tak možná že to vyplývá z nějakého současného pohledu legislativy.
Někdo si prostě dobrovolně půjčí. Chápu, že se to možná musí nějak řešit, ale dovolte mi připomenout - bez exekucí nikdy žádný právní systém nefungoval. Takže nečekejme teď, v momentě, kdy schválíme nějaký lepší zákon, že už nebudou dluhy, nebudou exekuce. Chápu, že dlužníků je více, že je potřeba, aby se ulovili do politických sítí různých stran, ale správný postup to není. Pan Babiš, abych o něm mluvil také někdy hezky, rád tady citoval Baťu. On řekl: Bankrot je věcí mravního přesvědčení. A my tady sedíme a horujeme o to, abychom se starali o některé spoluobčany, kteří se naprosto vlastní vinou dostali do nějaké situace. Ano, ve školách se musí zavést výchova k tomu, že půjčovat si je špatně, pokud dopředu nevíte, že na to nemáte.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, poté pan kolega Černoch, poté pan poslanec Pilný. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Já jsem přesvědčen, že neklesne, jenom půjdou jinam. Takže pokud ubude díky tvrdé normě počet exekucí, tak logicky přibude počet vydíraných, zmlácených a pořezaných, protože prostě půjdou jinam, kde se ty dluhy vymáhají jinak. A jsem přesvědčen, že se k tomu musíme vrátit. Prostě bez vyšší finanční gramotnosti se ten problém nevyřeší - a ta finanční gramotnost je zoufalá.
Děkuji. To je další faktická poznámka. To nemohu přijmout, protože před vámi je, pane zpravodaji, ještě pan poslanec Pilný s faktickou poznámkou.
Opravdu. Takže to je to, proti čemu tady bojujeme. A to je přesně náš návrh. A nevidím jediný důvod, protože to funguje v jiných státech, a nevím, proč se pan kolega Klaška tomuto brání - zastropování RPSN. Pokud se ty věci mají řešit efektivně, tak tohle je přesně ten nástroj.
Beru vážně vaše upozornění, abychom mluvili k věci. Ustanovení jednacího řádu o garančním výboru nejsou jednoznačná. Také není jednoznačný výklad legislativy. A k témuž nutíme i předkladatele návrhu. Takže u nás ministr nebo předkladatel neuspěje s tím, že má neutrální stanovisko.
Já vám také děkuji, pane ministře. Nyní tedy otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky.
Já musím říct, že jsem nepochopil stanovisko vládní většiny k návrhu Úsvitu na zastropování RPSN. Všechny vládní strany se předháněly před volbami ve slibech, jak s lichvou zatočí. Když jde ale do tuhého a mají se zastropovat úroky z půjček a podstatně tak říznout do zisku lichvářů, najednou z toho nic není. Dlouholetá praxe bohužel ukázala, že stát není žádným jiným způsobem schopen lichvě čelit. Vše je podtrženo faktem, že u soudu v praxi končí jen velmi malá část podezřelých půjček. Velká většina lidí, kteří se stali oběťmi lichvářů, se nesoudí, protože na to nemají peníze ani možnosti. Zákon o zastropování RPSN předložily svého času jak ČSSD, tak KDU-ČSL. Ale dnes v podstatě ten samý návrh pokrytecky odmítají.
Já vám děkuji. Nyní eviduji dvě přednostní práva.
A možná ještě malinká reakce na kolegu Marka Černocha. Součástí toho jsou i sankce včetně odebrání licence jako sankce poslední. A k tomuto bodu jsem předložil pozměňující návrh, který řeší jednu nedokonalost tohoto zákona, protože ten byl, jak jsem říkal, dva roky připravován, byl velmi široce projednán, ale bohužel z něj vypadla jedna důležitá okolnosti a to je dozor nad nelegálními poskytovateli. A nemusím vám jistě zdůrazňovat, že se to dá velmi jednoduše obejít. Takže je to taková nedokonalost, na kterou je třeba reagovat. Chtěl bych říci, že v Evropě je takový dozor poměrně obvyklý. Prakticky by tato záležitost mohla probíhat tak, že ty neziskové a nestátní organizace nebo také starostové, kteří se setkají s tím, že nelicencovaný věřitel bude soudně vymáhat pohledávku, tuto žalobu mohou poskytnout dohledovému orgánu, který tak bude mít dobře zadokumentovaný postup takového subjektu. Není tedy třeba vyjíždět do nějakých rizikových zón nebo vyloučených lokalit. Postačí pouze žaloba těchto nelegálních poskytovatelů na své dlužníky k soudu. Tam bude dostatek důkazů. Jsou tam také dostatečná sankční ustanovení o tom, že takový nelegální poskytovatel potom může být postižen sankcí, a to ve výši až 20 mil. korun.
Já vám také děkuji. První vystoupí pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Černoch, po něm pan ministr financí.
Děkuji za slovo. Pokládáme za správné, že regulace spotřebitelských úvěrů dostane nějaký řád. Uvědomme si prosím, že poptávka po úvěru neklesne tím, když bude tvrdá regulace. Uvědomme si, že vytvoříme tlak na poptávku po těchto poskytovatelích v určitém případě. To je jedna věc.
Tady je 57 stran mé práce za dva roky. Agrofert nekonsoliduje daně. To jen pro vysvětlení. I biopaliva - dneska už se neprodávají, protože máme nějakou situaci s ropou. To jsou všechno pomluvy, které jsou tady opakované. Takže už na mě zapomněl. Já to odmítám. A byl jsem řádně omluven.
Chápu, že pan ministr má přednostní právo a může hovořit o čemkoliv. To jsou zatím přihlášení k faktickým poznámkám.
Celkem bych řekl plus minus standardní projednávání zákona ve třetím čtení. On vždycky vyčítal, že tady někdo mluvil o Vrběticích, a teď jste sami na vlastní oči viděli. Já jsem nebyl ten, kdo způsobil přerušení, ukončení Sněmovny v pátek. Říkám, dneska jsme mohli začít hlasovat.
Vy zkoušíte moji trpělivost velmi. Nyní paní poslankyně Kristýna Zelienková s faktickou poznámkou. Chápu, že reagujete na průběh rozpravy, ale prosím k věci.
Řešila se tady spousta věcí. Řešila se tady RPSN, řešil se jednací řád. Řešily se výlety pana Babiše do regionů. V této oblasti se točí částky v řádech stovek miliard korun. A je mně jasné, že jsou tady obrovské tlaky ze strany lichvářů, ze strany exekutorů. Takže já jenom pevně doufám, že se to v pátek podaří schválit, protože dneska už to v žádném případě nestihneme. A že do pátku naši poslanci nezmění svoje stanoviska.
Děkuji paní kolegyni Zelienkové. Nyní pan kolega Černoch a potom kolega Benešík s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Kvůli mně. To, že reaguji na náš pozměňovací návrh, se vám zdá jako zdržování? Nebo chcete říct, že já nebo mí kolegové z Úsvitu jsme pod tlakem lobby exekutorů? Váš pan předseda - pan ministr Babiš tady před chvílí říkal o tom, kde byl. Otázka - kolik bylo odsouzeno lichvářů. Říkám, my tento návrh vítáme, protože chceme bojovat proti lichvě. Chceme bojovat proti exekucím a exekutorům nepoctivým. Pokud RPSN, zastropování RPSN není forma, jakým způsobem to řešit.
Kolega Benešík byl shovívavý a odhlásil se z faktické poznámky. Pokračujeme v diskusi. Ano, ruší svoji přihlášku.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pardon, sedm minut. Takže ať se, prostřednictvím pana předsedajícího kolegyně Zelienková, nezlobí. Bylo to asi zbytečné vystoupení. Ale já půjdu k věci. Pominu to, že jsme tady odbočili a slyšeli jsme o pátečních výletech. Také za vámi běhali. Za mnou také běhali takoví pánové a přišli mě přesvědčovat o tom, jak je některé pozměňovací návrhy nutno prohlasovat. Pozměňovací návrh, který mluvil o tzv. tipařích. Mluvili bohorovně o tom, jak těm občanům pomáhají, jak jim dělají dobře.
A svobodná pásma opouštělo toto zboží v celkové hodnotě téměř 14 mld.